Nechcu proto datovou schránku, protože si ji prostě nemůžu vyzvednout.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, zahajuji další jednací den 63. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve všechny odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Stejně tak žádám, abyste mi oznámili, komu byla vydána karta náhradní. Poprosím opravdu o ztišení. Na 13 hodin jsme pevně zařadili bod 139, což je odvolání pana Köppla, a nejpozději na 13.45 hodin volební body. Mám zde přihlášku s přednostním právem pana kolegy Marka Výborného. Prosím.
Vládo, kolegyně, kolegové, dobrý den, dobré dopoledne. Já mám jeden návrh na změnu programu, který byl probrán se zástupci všech poslaneckých klubů. Je to drobnost. Prosím zařadit jako první bod dnešního jednání.
Prosím, pane poslanče, vašich pět minut.
Proč byli propuštěni dlouholetí zaměstnanci zámku a nahrazeni firmou, která je trojnásobně dražší? Bude najatá firma pracovat s vlastním strojovým vybavením, nebo si ho bude pronajímat od zámku Štiřín? A pokud ano, tak za jakých podmínek? Sice řada ze stávajících poslankyň a poslanců v této Sněmovně v roce 2017 nebyla, ale je možné dohledat sněmovní tisk z tohoto roku. Je souhlas tohoto zastupitelského sboru pouhou nezávaznou deklarací, nebo se změnilo stanovisko? A proto se ptám, proč. Stejně tak je poněkud podivné to, že Ministerstvo zahraničí míní převést zámek Štiřín na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který nejdříve nabídne tuto nemovitost jiným státním orgánům.
A proč dala Česká pošta Kantaru 2 miliony? Vždyť to ukončete. Proto se nedivte, že ty lidi jsou naštvaní. A my tady kritizujeme to, že vy vlastně žádný transformační plán nemáte. Co to je? A které nemovitosti? Ale udělejte to tím způsobem, jak jsem udělal já prodej Hybernie. To byla první dražba v historii této země od revoluce. Hybernia, to je naproti Obecňáku. Takže nedávejte to nikomu, protože tuhle budovu, ano, pokud se to rozhodnete takhle řešit, by skutečně nemělo získat ani město Praha, ani nikdo, ale normálně ji prodejte a možná tam někdo dá za to 2 miliardy. A samozřejmě určitě je dobře, že to chcete řešit, ale zkrátka jste začali ze špatného konce. Nechápu, proč jste nedovolili komunálu, aby v rámci Pošta Partner si to vzali. Ale to není podstata. Ano, tak to fungovalo. Já jsem to kritizoval, ano. Můžete mě kritizovat, ale já jsem nebyl premiér. My jsme neměli většinu ve vládě. Takže neříkejte prosím vás, že my jsme se o to nestarali. Já jen chci říct jednu věc, že - ano, pan ministr má pravdu, že dlouhá léta se nedělo nic. No protože vy tu Poštu, ty tradiční strany zkrátka zničily už na začátku. A pokud polistopadový kartel reaguje podrážděně, že já chci napsat historii naší země od roku 1989, tak Česká pošta jako kapitola si to zaslouží. A tam jsem psal o tom, že po revoluci jsme měli jít do světa, do Singapuru. Takže kam měli jít naši předchůdci po revoluci? Segmentová struktura společnosti. Bpost, tam se měli vybrat po revoluci a říct jim: Hele, my máme také Poštu. Ano, tady historicky, ano, ta politická zodpovědnost je u těch, kteří tam byli na začátku. No a vaše hnutí také u toho bylo, ale ne úplně na začátku. No a vrátím se k tomu Nizozemsku. A můžeme se bavit o poště v Rakousku, jak vydělává, jak funguje. A možná tam mohla být hospoda, která by byla také fungovala. Já to neříkám. Dneska jste to zase naznačoval. My jen říkáme, že zkrátka ten přístup - za prvé je to všechno pozdě, za druhé nám vadí, že stále tam někdo dělá kšefty. Tak bylo by dobré, pane ministře, kdybyste už konečně řekl tomu řediteli, já nevím, kdo tam je ředitel, aby přestal dělat tyto kšefty. Poště to nic nepřinese. A to je pryč. A samozřejmě za to nemůže ani stávající ministr, ani my.
Česká pošta potřebuje kvalitní manažerské řízení bez zásahu politických trafikantů. Ministr vnitra Vít Rakušan, pod něhož spadá řízení České pošty, označil minulý týden vyplácení důchodů na pobočkách České pošty za velké bezpečnostní riziko. Chystá se proto omezit vybírání důchodů v hotovosti na těchto pobočkách. Jde o další krok vlády, který by tvrdě existenčně poškodil naše seniory a mnohým z nich by v podstatě znemožnil přístup k jejich zákonným důchodům, jelikož nemají řízeny bankovní účty. Ministrův návrh je zároveň součástí tlaku na omezení používání hotovosti, což je velmi nebezpečný a pro hnutí SPD absolutně nepřijatelný trend. My naopak požadujeme zakotvit právo na používání peněžní hotovosti do ústavního pořádku České republiky. Česká pošta vyžaduje hloubkový audit hospodaření a potřebuje kvalitní manažerské řízení bez zásahů a politických vlivů. Problém České pošty je ukázkou nejen letité neschopnosti ministrů, ale celých vlád, pod které řízení Pošty spadá. O způsobu svého dalšího financování prý musí mít státní podnik jasno nejpozději v létě. V opačném případě by byl prý závislý na komerčních úvěrech, což by zřejmě vedlo k dalšímu zdražení poštovních služeb. Jejich ceny stouply v krátké době už dvakrát. Přeprava zásilek se stala jedním z nejvíc perspektivních oborů a je také samozřejmě zisková. Když to uvedu v souvislosti v čase, kdy rekordně rostou tržby v přepravě zásilek, tak Česká pošta pod vedením vládnoucích politiků má rekordní ztráty. To je strašný paradox. A vedení České pošty ve smyslu jejího manažerování a strategického uvažování je viditelně charakterizované kombinací neschopnosti a lidské hlouposti. Českou poštu v podstatě, dá se říci, tunelovaly všechny předchozí vlády, všechny z ní měly dojnou krávu, ze které dlouhodobě odřezávaly nejlepší kusy. Rušení a prodej budov na lukrativních místech je opět pro někoho šance, jak rozkrást ještě alespoň něco z toho, co zbylo. Chceme, aby Pošta nebyla ztrátová? Vážené dámy a pánové, stačí jedno - stačí odpovědně hospodařit a nekrást. To je recept, který mnohým zřejmě nevoní, ale je to jediné správné řešení. Chcete, aby Pošta naopak peníze státu vydělávala? Není nic jednoduššího - stačí nekrást a vést ji stejně, jako vedou manažeři soukromé zásilkové firmy nejen v okolních zemích, ale i u nás. Dovolte mi uvést doufám notoricky známý příklad a tím je firma PPL. PPL je původně česká firma zabývající se expresní balíkovou a kurýrní přepravou, dále přepravou palet, firem a jednotlivců. PPL se dnes specializuje na balíkovou přepravu po České republice a do Evropy. Navíc za dopisy lidé regulérně platí. Objem přepravených zásilek už několik let kontinuálně roste. V čem je zakopaný pes? Proč PPL nekoupila Česká pošta? Proč jsme ziskovou firmu nekoupili my, aby vydělávala nám, a ne německé poště? Většina jejích zásilek je doručena v den následující po odeslání a má i vysoké procento doručení. Dobírku umožňuje zaplatit platební kartou. Samozřejmě přeprava prostřednictvím PPL je levnější než Českou poštou. PPL si pro vaši zásilku přijede až k vašemu domu a po telefonické domluvě vám ji také až do dveří dopraví. Řekněte lidem jediný důvod, proč by měli svěřit vládou řízené České poště za této situace zásilku, když je předražená, nemají záruku, kdy balík dostanou, a musí ho jít podat na poštu a ve velké většině případů mu ho nedoručí domů, takže pro něj se musí zase na poštu. To nemluvím o tom, že minimálně v Praze jsou na poštách mnohaminutové fronty. A na těch poštách zároveň pracují utahaní a přetížení lidé, kteří mají rádi svoji práci, většinou ženy, které tahají těžké balíky a mají příkaz lidem nutit losy. Běžte na poštu a podívejte se na IT systém, se kterým pošťáci pracují. To je neuvěřitelný středověk, kdy lidé musí každou položku zvlášť účtovat. Systém samozřejmě neumí například skenovat adresy nebo složenky, takže nakonec vše musí paní za přepážkou zadávat ručně. To, co jinde trvá pár sekund, se na České poště táhne stonásobně déle a dá v uvozovkách stonásobnou práci. Proč tento potenciál neumí vládní politici využít? Mám na mysli dceru VZP, která nabízí komerční produkty.
Rekonstrukce byla cíleně zaměřena na to, aby se ten prostor zrekonstruoval tak, aby to sloužilo právě výlučně potřebám České pošty, která v daném místě fungovala a funguje, zatím tedy ještě stále, několik desetiletí. Já to opravdu považuji za velmi, velmi bizarní příběh a velice těžko se mi odpovídá na dotazy mých spoluobčanů z Opavy, jak k tomu vůbec mohlo dojít, jak může stát takovýmhle způsobem vůbec přemýšlet, fungovat a utrácet veřejné peníze. Prostě 15 milionů se vrazilo do opravy pošty, která nebude fungovat. A nemyslím si, že tedy jenom občanům Opavy, ale obecně občanům České republiky. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Pastuchové.
Já nebudu reagovat k poštám, ale vaším prostřednictvím budu reagovat na pana poslance Letochu. Pardon, pana poslance Lochmana, pardon... pana poslance Lochmana. A já tyto případy na záchrance měla.
Paní poslankyně, děkuji za faktickou poznámku, nicméně přece jenom bych vyzval, že nejsme v lékařské ordinaci a nemuseli bychom od pultíku stanovovat diagnózy. Pan poslanec Lochman se hlásí s faktickou poznámkou.
Jenom velmi krátce. Tím bych to jenom shrnul, víc k tomu nemám co říct.
Děkuji. Také prosím, abychom se vrátili případně k meritu věci. Nyní bude vystupovat pan poslanec Letocha.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, tématem České pošty jsme se v minulosti již několikrát zabývali, naposledy také na mimořádném výboru pro bezpečnost, kde jsem vystoupil a snažil jsem se vyzvat opozici k produktivní politické debatě o transformaci České pošty. Bohužel má prosba byla nevyslyšena a opozice tak stále dokola opakuje několikrát vyvrácené nepravdy. Jednoduše, do roku 2017 Česká pošta byla zisková. Od roku 2018 Česká pošta je v minusu. Kdyby to minulá vláda udělala, myslím si, že dnes bychom tady nemuseli tahat za záchrannou brzdu a rušit 300 poboček. A že měla důvod, mimochodem. Co to bylo? Na to si myslím, že jste měli rok, abyste se s tím nějakým způsobem vypořádali. Ale tam byla jedinečná příležitost, kdy jste mohli velmi jednoduše a bez pochyby vysvětlit, že pokud jdeme cestou digitalizace, tak je třeba transformovat Českou poštu, a myslím si, že by vás to ani příliš politicky nebolelo. My jsme nakonec na konci roku tuto povinnost zrušili pro fyzické osoby nepodnikající a nechali jsme to pouze OSVČ a dále právnickým subjektům. A i tak bude výpadek v příjmech České pošty zhruba 2 miliardy korun. Ptám se, proč to v tomto kontextu vláda Andreje Babiše neřešila? Proč to nechala dojít tak daleko, když na to měla takovou ideální příležitost? Úspora tady má být 700 milionů korun, jak tady bylo řečeno, ale ročně - ročně - to znamená každý rok. A já očekávám a vyhlížím nějaký návrh opozice. A nic. Jediné, co jsem zaznamenal, bylo posunutí rušení pošt o šest měsíců, což by v podstatě byl říjen tohoto roku. A to i přesto, že jsme se na výboru pro bezpečnost bavili o tom, že Českou poštu čeká insolvence již na podzim tohoto roku, tedy právě v září nebo v říjnu. Mám tomu tedy rozumět tak, že chcete nechat Poštu spadnout do insolvence? A v této konstelaci ještě kritizujete ministra vnitra za to, na co jste sami sílu a odvahu neměli. Já si myslím, že ministr vnitra se tomuto tématu dlouhodobě věnuje. Vyčítáte mu, že ministr za rok a půl nic neudělal, přitom se vyměnili určití členové dozorčí rady, došlo také k odvolání generálního ředitele. Tady se někdo ptal, kdo za to vlastně nese zodpovědnost a proč nebyl potrestán. Byl odvolán generální ředitel a bylo místo něj vypsáno nové výběrové řízení. A ano, zatím se nevybral žádný kandidát, takže je tam pověřený ředitel. A také vyčítáte, že v podstatě v těch pozicích České pošty, které se budou rušit, u zaměstnaneckých pozic, že není management.
To asi každý řádný hospodář pochopí, že je s tím potřeba něco zásadního udělat. Mezi Českou poštou a soukromými firmami je zásadní rozdíl, vždyť už jen ten počet obchodních míst. Na základě usnesení minulých vlád má Česká pošta 3 200 poboček. To je jedna z nejhustších sítí, nebo vůbec nejhustší nejen v Evropě, ale na celém světě. Jen si to představte. Do toho potřeba investovat. Taková rovnice prostě nemůže fungovat. Někdo to musí zaplatit a ten někdo je stát, tedy daňový poplatník. Z čeho se ty tisíce poboček zaplatí? Pošta dnes žije na úvěr. Nedovedu si představit, kdo by byl ochotný poskytnout další financování. Pane předsedo Babiši, prostřednictvím paní předsedající, co si o této analýze myslíte vy? Dobře. Tak já si dovolím vám nyní odhalit autora této analýzy. Svým jménem ji na svůj Facebook v srpnu roku 2019 vystavil tehdejší premiér pan Andrej Babiš. Váš šéf, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, váš vůdce, vaši milí poslanci. A taky zpochybňoval, proč by se měly navyšovat kompenzace pro Poštu. Já si dovolím citovat dál. V současnosti se má schvalovat zákon, že roční kompenzace může dosáhnout až 1,5 miliardy, a přitom Poště klesá už osmý rok zisk před zdaněním, rostou náklady a klesají výnosy. To asi každý řádný hospodář pochopí, že je s tím potřeba něco zásadního udělat. A co jste o měsíc později udělali? Tohle tedy přinesly ty plány, se kterými byl pan tehdejší předseda vlády spokojen. Takže buď se pan tehdejší předseda vlády nechal opít rohlíkem, anebo prostě jen zavřel oči nad tím, že se Česká pošta řítí do zdi, nalil do ní 1,5 miliardy ročně a problém posunul v čase na další vládu. Já si nedovolím soudit, ke které variantě se přiklonit. Víte co? Opravdu. Restrukturalizovat takto velký státní podnik není vůbec jednoduché a vzhledem k tomu, že jsme všichni viděli, co jste předvedli během covidu, řekl bych, že to je možná snad i dobře. Proč toto téma, které jste vy sami řešit nechtěli, zase využíváte ke strašení veřejnosti? Strašili jste, že nebudeme mít plyn - máme. Strašili jsme, že nezvládneme uprchlickou krizi - zvládli jsme. Teď strašíte kvůli Poště, důchodům, veřejným financím. Nikdo není, nejsme. Konstruktivní kritika je základem práce opozice v každé demokratické společnosti. Není tím ale neustálé strašení, které se stalo tak trochu základem vaší politiky. A neděláte vlastně téměř nic jiného. Ale co je nejhorší? Ona je, jak už jsem řekl, tak trošku zbabělá. Nechává trvalé šrámy v české společnosti, jejíž část vám pořád ještě věří, pořád si ještě myslí, že nestrašíte těmi věcmi jen kvůli tomu, abyste získali politické body, ale že to myslíte skutečně vážně. Ano, část veřejnosti má opravdu strach. Věří tomu vašemu neustálému strašení. A vy místo toho, abyste, když ten váš katastrofický scénář nevyjde, přišli s omluvou, uklidněním, přijdete s výmluvami a navážete jiným tématem, které k šíření strachu dále využíváte. Takže dovolte, abych se ještě vrátil k analýze bývalého předsedy vlády pana Andreje Babiše. Bohužel však neodpověděl, že on ani vaše hnutí nemá ambici ani schopnost na to, tu novou Českou poštu vytvořit.
Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je připraven pan poslanec Metnar. Pane poslanče, prosím.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem rád, že došlo k té zmínce, že jsem, byť krátkou dobu, na Ministerstvu vnitra působil. A jenom trošku historie a faktografie na připomenutí, která je jasně dohledatelná. Tak chci říci, když jsem byl 13. prosince roku 2017 jmenován ministrem vnitra, tak Pošta byla jedna z priorit, když jsem se jí začal zabývat.
To je zatím poslední přihlášená do diskuse.
Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem avizovala v obecné rozpravě, že budeme navrhovat usnesení, které má sedm bodů. Já jsem do každého poslaneckého klubu přinesla návrh tohoto usnesení. Teď ho v podrobné rozpravě načtu a chtěla bych požádat, abychom o každém bodu hlasovali zvlášť.